Co tedy konkrétně požaduje komise? Mě to mrzí, protože jsem předpokládal opravdu kvalitnější text ze strany této komise, zvlášť při respektu ke kolegovi Blažkovi, kvalitnímu advokátovi, bývalému ministru spravedlnosti. Mám za to, že návrh usnesení vyšetřovací komise, který obsahuje návrh přijetí zákona zakládajícího odlišný postup trestního řízení vůči státním zástupcům, je v tomto bodě v rozporu s Ústavou a ústavním pořádkem České republiky. Pokud by měla veřejná žaloba v trestním řízení či některá její část přejít na jiný subjekt, než je státní zastupitelství, bylo by v tomto směru nutno novelizovat Ústavu České republiky. Pokud by měla veřejná žaloba v trestním řízení či některá její část přejít na jiný subjekt, než je státní zastupitelství, bylo by opravdu nutné novelizovat Ústavu. Současně ale návrh usnesení neobsahuje, kdo by takovým orgánem měl být. My takový institut nemáme v České republice. My se tady bavíme o zásadní reformě trestního řízení, které se má realizovat v nějaké lhůtě tří měsíců, říkám to správně. V současném systému orgánů veřejné moci ale nevidím ani jiný orgán, který by byl schopen především z pohledu odborného a praktického tuto činnost na odborné úrovni vykonávat. Další otázka přípravného řízení vedeného proti stávajícím či bývalým státním zástupcům. Nabízí se otázka, kdo by soudil soudce, když platí ústavní zásada, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, zaujměte místa v sále a budeme pokračovat. Jsme tedy po ukončené podrobné rozpravě, těsně před hlasováním.
Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčen, že vaše hádky nepřinášejí nic této zemi a že je mnohem důležitější, aby ti, kteří rozhodují o osudu této země, občané České republiky, měli šanci se vyslovit k tomu, jestli vůbec jste schopni sednout si vedle sebe do vládních lavic. Mělo by to jednu obrovskou výhodu. Volby by se konaly na jaře, nejpozději v červnu, protože dřív než na únorové schůzi to nestihneme, a příští vláda, ať bude složena jakkoli, podle vítězství ve volbách bude moci připravit vlastní státní rozpočet. Protože pochybuji, že by při těch hádkách, které vy vedete, by tato koalice mohla připravit rozpočet, který by byl ve prospěch občanů naší země.
O tomto návrhu ale nebudeme hlasovat dnes. Prosím pana předsedu Kalouska.
Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Zopakuji, že poslanecký klub TOP 09 děkuje všem členům komise za profesionální práci. Nemáme žádný důvod nepodpořit návrhy usnesení, které padly. Ale že komise dala jednoznačnou odpověď, jak to tedy bylo s oním mediálním kýčem o hrdých a statečných policistech a nestranných státních zástupcích, to dala. Bereme ji na vědomí a budeme hlasovat pro návrhy usnesení vyšetřovací komise. K výzvě pana předsedy Filipa, neboť vyzval všechny předsedy parlamentních stran, chci říct, že přání Miloše Zemana beru na vědomí, ale nemám důvod mu vyhovět.
Jsem rád, že konečně spějeme do finále. Během obecné rozpravy bylo 8 řádně přihlášených řečníků, 11 s přednostním právem a 83 faktických poznámek. Co se týče podrobné rozpravy, v ní zaznělo celkem 7 návrhů na usnesení, o kterých bychom měli hlasovat jednotlivě. To znamená, první návrh usnesení je právě z dílny předsedy Sněmovny pana Hamáčka, který je ve znění, že Poslanecká sněmovna vyzývá ministra financí Andreje Babiše, aby se omluvil za své výroky na adresu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Návrh usnesení zazněl. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Ty jsou významně proti budování jakýchkoliv spaloven. E. Já bych logicky předpokládal, že by se mělo hlasovat nejprve o tom nejširším návrhu snižujícím ta čísla ve třech položkách, to je ten můj návrh. Pak o tom návrhu, který snižuje ta čísla ve dvou položkách, návrh pana poslance Urbana. Bohužel se mi tento můj názor nepodařilo prosadit na výboru pro životní prostředí, což znamená, že procedura, kterou výbor schválil, upřednostňuje hlasování o výborovém návrhu. A já chápu, že to je v souladu s jednacím řádem Sněmovny. Čili já tím pádem nebudu navrhovat změnu procedury.
Hlásí se ještě v rozpravě pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já bych rád odpověděl panu předsedovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, a zároveň si myslím, že zareaguji i na pana kolegu Zahradníka.
Já neříkám, že máme plnit pouze to číslo, které bude v zákoně. Abychom si rozuměli. Ten cíl je správný. Protože ta čísla, která dosahujeme, jsou dobře a měli bychom poděkovat všem občanům, kteří takto zodpovědně třídí.
Ještě faktická poznámka pana poslance Zahradníka.
Čili našim obcím za to patří velké poděkování.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. Ani pan zpravodaj.
Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, budu velice stručný ve vystoupení. Já jsem se snažil vám všem vysvětlit, že o to nejde, že jde o to, zda vůbec Ředitelství silnic a dálnic může soutěžit a posléze uzavřít smlouvy s kraji na letní a zimní údržbu. Dostalo se mi do rukou zatím neoficiální, ale přesto už statistické vyhodnocení otevírání obálek, protože jak jsem předeslal, 9. února byl konec podávání nabídek do veřejného výběrového řízení, které probíhalo na Ředitelství silnic a dálnic. A tady teď zaznělo, že si máte vybrat, co bude levnější a co bude dražší. V šesti případech z těch devíti ty krajské súsky jsou levnější než ostatní subjekty. Děkuji vám.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Děkuji mnohokrát, pane předsedající. V tomto případě role předkladatelů, moje a pana kolegy Sklenáka, byla to, že jsme v podstatě zkopírovali Ministerstvo dopravy a jejich návrh, který podepsal pan ministr Ťok, z Asociace krajů memorandum, na základě čehož vznikl tento návrh. Je mi to líto, ale je to tak. Nicméně já jsem pokládal za nutné toto říci. Děkuji za pozornost.
Nyní požádám zpravodaje, jestli chtějí mít závěrečné slovo. Pan kolega Foldyna nemá zájem. Procedura hlasování: hlasujeme o zamítnutí, nebo o zákonu jako o celku. Ještě zagonguji a počkám, až se ustálí počet přihlášených. Jako první hlasujeme návrh na zamítnutí. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní tedy bod Paní kolegyně Pastuchová už je u stolku zpravodajů. Ještě počkám, až se sněmovna uklidní, a hned vám, pane ministře, udělím slovo. Děkuji. Pane ministře, máte slovo.
Souvisejícím cílem je přispět ke zvýšení počtu nejvíce poptávaných nelékařských zdravotnických pracovníků v českém zdravotnictví, kterými jsou všeobecné a dětské sestry. Při přípravě návrhu zákona jsme přitom plně respektovali evropskou úpravu v oblasti přípravy všeobecné sestry na výkon povolání, což bylo potvrzeno i souhlasným stanoviskem odboru kompatibility Úřadu vlády. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout uvedených cílů, je umožnit větší prostupnost studijních programů pro některá povolání. Změny je však potřeba nastavit tak, aby byla zachována kvalita vzdělávání, která je jedním z předpokladů pro kvalitní a bezpečné poskytování zdravotní péče.
Dámy a pánové, přednesu vám jednoduchou proceduru hlasování. Není tam mnoho pozměňovacích návrhů. Nebyl podán návrh na zamítnutí zákona, takže můžeme hlasovat podle doporučeného postupu výboru životního prostředí. O tom bychom hlasovali jako první. To je navržená procedura.
Pane zpravodaji, první návrh. Kdo souhlasí s legislativně technickou úpravou přednesenou ve třetím čtení? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.
Stanovisko výboru souhlasné.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru - nedoporučuje.
Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Paní kolegyně Wernerová se hlásí? Budeme pokračovat ve třetích čteních, a to bodem číslo Vedle pana kolegy Birkeho, který už je u stolku zpravodajů, požádám, aby totéž místo zaujal pan poslanec Jaroslav Foldyna, který je zpravodajem garančního výboru, hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Otevřu tedy rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Stanjury a potom pana poslance Bendla. Pan kolega Stanjura.
My, kteří říkáme, že mají soutěžit, podpoříme zamítnutí, vy, kteří si myslíte, že nemají soutěžit, budete hlasovat pro tento návrh zákona.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže chcete-li, aby se za méně peněz nebo stejně peněz opravilo více, podpoříte návrh na zamítnutí.
A nyní v rozpravě pan kolega Karel Šidlo. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. S náhradní kartou 31 hlasuje předseda vlády Bohuslav Sobotka. Pan kolega Chvojka se hlásí.
Já jsem u toho předposledního hlasování hlasoval ano", omylem, ale názorově jsem byl velmi silně proti.
Dalším bodem je bod číslo Je tomu tak. Já vám ještě, pane ministře, znovu zjednám klid. Ti, kteří diskutují už projednaný tisk, nechť ho diskutují v předsálí. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, lepší už to nebude. Já bych chtěl jenom připomenout, že hlavní částí této novely je snaha omezit spotřebu lehkých plastových tašek. A druhý cíl je upravit nebo aktualizovat celkové cíle třídění, recyklace obalových odpadů na nové období. To jsou dva hlavní cíle.
Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo. Pane zpravodaji, máte slovo.
Já také velmi stručně. Jenom bych vás chtěl seznámit, že před třetím čtením se sešel výbor životního prostředí na svém 40. zasedání dne 8. února.
Děkuji panu zpravodaji.
Já rozumím tomu, že máme nějaké povinnosti, které máme splnit, a vy hujersky navrhujete, že budeme ještě přísnější a ještě lepší než ta Evropská unie. Proč nestačí splnit naše povinnosti, proč si tam ještě musíme nějaké procentíčko přihodit? Co z toho máme, komu to slouží?
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nyní paní poslankyně Pavla Golasowská, připraví se kolega Zahradník.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, přeji krásné páteční dopoledne. Já bych vás chtěla požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se nachází pod písmenem C jako sněmovní dokument pod číslem 5642 a týká se zpoplatnění kromě lehkých plastových odnosných tašek i velmi lehkých plastových odnosných tašek, jejichž tloušťka stěny je do 15 mikronů. Chtěla bych ještě říct, že například Velká Británie zpoplatnila již všechny plastové tašky i sáčky, Francie zakázala prodej i výdej také lehkých jednorázových igelitek.
Myslím si, že každý z nás by si klidně mohl na nákup do supermarketu pořídit nějakou velkou tašku a mohli bychom přestat s tím masivním používáním plastových nákupních tašek. To zpoplatnění je tedy podle mého názoru správná myšlenka.
Pokud se nikdo další nehlásí, budeme hlasovat jednotlivě o těchto návrzích. Kdo je proti? Děkuji vám. Druhý návrh byl od pana kolegy Štětiny, a to dnes po pevně zařazených bodech informace ministra zdravotnictví, alternativně ministra vnitra, o situaci v radiaci po havárii jaderné elektrárny ve Francii. Ani tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jitky Chalánkové. Kdo je proti? Děkuji vám. Ještě mi oznámil pan kolega Karel Andrle Sylor, že ruší svou omluvu. Mám to tady doloženo a vidím ho tady. Přišel mi hlásit, že je přítomen. Nyní tedy otevírám rozpravu. V rozpravě?
Dobré ráno, dámy a pánové. Paní ministryně zopakovala, o co se jedná. Já bych chtěla říci, že to, že ty body spolu nesouvisí, přináší při hlasování o návrhu jako takovém problém, protože někteří z nás mohou mít na jednotlivé části toho návrhu různý názor, některé části chtějí podpořit, jiné ne. Například TOP 09 naprosto jednomyslně souhlasí s částí, která se týká dobrovolných subjektů, na druhou stranu co se týče otcovské dovolené, tak jak je tady navržena, s tím TOP 09 nesouhlasí, takže vlastně proto jsme i s předsedou klubu ODS panem poslancem Stanjurou podávali pozměňující návrh, aby tato byla vyjmuta.
Nyní paní poslankyně Radka Maxová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, já vás chci poprosit. Já jsem odcházel z grémia s tím, že byla shoda na tom, že bod 36, dneska je to v tom novém seznamu bod 34, tisk 848, a je to ten návrh na změnu zákona o dani z příjmu a týká se dárců krve, je pevně zařazen jako první bod příští úterý. Děkuji za toleranci.
Pane poslanče, já to tam ale zařazené mám.
Já vím, ale já jsem odcházel z grémia s tím, že pan předseda Hamáček tam jasně řekl, že to je první bod v úterý.
Čili přeřazení z toho pátého bodu na první. Rozumím tomu teď už. Pan kolega Štětina se hlásí k pořadu schůze. A poté pan kolega Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, já bych měl jenom krátké doplnění - A jenom velmi stručnou větu by mně stačilo, protože se na to občané naší republiky moc ptají a mají obavy, zda nestoupá přirozená radioaktivita. Takže jedna věta bude stačit. Je stav takový na našem území, nemusíme mít obavy, nebo přirozená radioaktivita stoupla.
Nehlásí, evidentně. Pan kolega Roman Sklenák. Prosím.
Děkuji za slovo. Dobré ráno kolegyně a kolegové.
Pane předsedo, já vás přeruším a požádám i vaše kolegy i kolegy z jiných politických stran, aby dávali pozor, protože budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu programu. Dobře, přerušíme schůzi. Děkuji. Máte slovo, pane předsedo.
Já si dovoluji navrhnout pevné zařazení bodu 2, to je návrh vrácený Senátem o ochraně přírody a krajiny. To je tisk, kterým jsme se zabývali tento týden, ale nedokončili jsme jeho projednávání. A navrhuji tedy pevné zařazení na příští středu - 1. března jako první bod.
Kdo dál na změnu programu? Žádný jiný návrh nemáme.
Dovolte, abych vás požádala o zařazení sněmovního tisku 977, je to bod 173 o výkonu ústavní výchovy, variantně. První varianta na středu odpoledne po pevně zařazených bodech paní ministryně Marksové, tedy po bodu 261, protože si přála u toho bodu, který již je otevřen, být osobně přítomna. Variantně na úterý po pevně zařazených bodech - odpoledne po pevně zařazených bodech.
Ano, pan poslanec Zbyněk Stanjura se hlásí do rozpravy ve třetím čtení.